Jako starosta města jsem jich zažil šest a věřte mi, že každý měl nějakou jinou prioritu a každý se mnou mluvil jinak. Dneska mám pocit, že máme manažera v krizi. A ten pocit nemám jenom já.
Pane poslanče, já se omlouvám, nerad vám skáču do vašeho projevu. Skutečně byste na to potřeboval asi ty dvě hodiny, protože dvě minuty určené jste vyčerpal.
Byly by to mimo jiné evropské dotace nebo fondy na všechny dopravní projekty. Troufám si říct, že dneska je to jedna z nejdiskutovanějších norem. Bylo na ni několik seminářů, mimo jiné i v Poslanecké sněmovně. Byla k tomu vydána opakovaná memoranda. A věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jaký tato novela může mít a bude mít dopad. Mimo jiné v rámci meziresortního připomínkového řízení před projednáváním ve vládě přišlo 350 zásadních připomínek a všechny byly vypořádány, to znamená novela šla do vlády bez rozporu a vláda ji také jednomyslně schválila. Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit, ale určitě jsem připraven na diskusi v této věci, abychom tuto novelu propustili do výborů, kde samozřejmě očekávám velkou diskusi. Jinými slovy jsme v situaci, kdy nám celkem Evropská unie jasně říká: "Pokud chcete naše peníze, akceptujte naše pravidla, pokud je akceptovat nebudete, máte smůlu". Já jsem se zúčastnil celé řady jednání jak v Bruselu, tak i jednání tady v Čechách se všemi dotčenými organizacemi. My jsme si požádali mimo jiné i o názor právního servisu Evropské unie, ale dostali jsme bohužel odpověď, že tato služba není členským zemím poskytována, že právní servis funguje pro Evropskou komisi.
Děkuji panu ministrovi za jasné uvedení tohoto zákona. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Kučera.
Děkuji za slovo. Všichni jistě víte, jaký problém je v naší hustě obydlené zemi s výstavbou jednotlivých ať už dopravních, energetických, nebo občanských staveb. Už sama debata, která předcházela předložení návrhu novely tohoto zákona do vlády, byla velmi bouřlivá. Názorů, které se v této oblasti objevují a které jsou mnohdy protichůdné, a není to zdaleka tak, že na jedné straně jsou ekologičtí aktivisté a na druhé straně jsou energetické a developerské lobby, je velmi mnoho. Protože jsme před obrovským evropským tlakem, jak tady říká pan ministr, dá se zřejmě předpokládat, že tato novela bude platit poměrně dlouhou dobu. Většina společnosti jistě chce, abychom stavěli dálnice.
Myslím, že je nesmírně důležité neblbnout tady s vládně opoziční politikou a pokusit se dát dohromady pokud možno něco, co bude přijatelné pro občany České republiky, pro průmysl v České republice, pro investice, které jako sůl potřebujeme.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Podivínský, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.
Ale tady musíme najít řešení, a pak se můžeme hádat, co budeme stavět. Takže já to vítám. A za náš klub říkám, že se toho budeme v těch odborných debatách ať už nad tímto návrhem, nebo nad novým účastnit.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím.
Velmi detailní, velmi podrobnou k jednotlivým věcem, které tam jsou. V tomto složení tady v 98 lidech, kdy pronášíme obecné názory o tom, co to udělá a neudělá, to prostě nestačí. Já se pokusím apelovat - teď řeknu strašný klišé - napříč politickým spektrem.
Dále pan poslanec Tomáš Podivínský s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Bendl.
Na tom zákonu už odpracovalo hodně lidí hodně práce. Pokud tam v Bruselu jste někdo byli a vyjednávali oficiálně ať už na pozicích ministerských, či jiných, tak víte, jak je to hodně těžké. Takže se přimlouvám za všechny ty návrhy, abychom tady všichni dělně na tom zákonu pracovali. A nejen to, ale abychom do toho zangažovali všechny naše europoslance. Protože i toto bude velmi významná komponenta v tom, abychom tady měli rozumný zákon o EIA, abychom mohli stavět a přitom nebyla ničena naše příroda. A prosím rozlišujme mezi ekology a ekologisty, to jsou dva velmi výrazně odlišné pojmy.
Děkuji panu poslanci Podivínskému. Pan poslanec Bendl, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.
Já jsem chtěl poděkovat panu poslanci Urbanovi, protože to vidíme přibližně stejně, s tím rozdílem, že my jsme přesvědčeni, že takhle složitou normu předělávat ve výborech je natolik komplikované, že proto se spíš kloníme k tomu vrátit předkladateli. V tom prostě souhlasím a moc děkuji za ta slova. Platí, že - asi si to tady odsouhlasíte, přestože jste si všimli, když si spočítáte, kolik je tady koaličních poslanců, kdyby se vám všichni opoziční odhlásili, tak se k ničemu nedobereme. Protože tak významná norma tu je, že tu není koaličních 67 poslanců.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Děkuji za slovo. Já bych navázal na to, co tady přede mnou říkal kolega poslanec Bendl o tom, jak to tady projednáváme, co hrozí. Kolegové a kolegyně, vzpomeňte si, jak tady probíhalo jednání o služebním zákonu. Vy jste už zapomněli na to, co se tady odehrálo? A já z diskuse, kterou tady slyším, z argumentů, které tady padají, začínám mít dojem, že se ženeme do stejné šílenosti.
Teď už dlouho čekající s řádnou přihláškou paní poslankyně Pěnčíková. Evidentně mající radost, že na ni došlo. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, po něm s přednostním právem pan ministr.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já možná tak trošku zprostředkovaně reaguji na slova, která tady řekl pan kolega Podivínský o tom, jaká jednání probíhala a že to není tak, že se v této věci nejednalo.
Zazvoním a zavolám kolegy z předsálí, tak aby se sem dostavili všichni poslanci, protože bylo ujednáno, že v jednání se bude pokračovat po ukončení ústních interpelací. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.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
Jsem velmi rád, že po interpelacích paní poslankyně a poslanci projevují radost nad projednávaným bodem. Děkuji vám za pochopení a pokračujte, pane ministře.
- nebo zda se jedná o podmínku, kde jsou poměřována nejen medicínská, ale také ekonomická kritéria. Pokud by nebyla poměřována pouze hlediska medicínská, mělo by stanovování takové podmínky povahu politického rozhodování, a tedy by nemohla být obsaženo v podzákonném právním předpisu. Vzhledem k tomu, že dosavadní vyhláška podle zmíněného nálezu nesplňuje výše uvedená kritéria, je nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje, byly nově stanoveny přímo zákonem. Jedná se zejména o délku léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování a podobně. Vyhláška z roku 2012 sjednotila délku pobytu na 21 dnů s možností prodloužení. Praxe ukázala, že tato možnost prodloužení není využívána tak, jak by bylo žádoucí, a mnohdy jsou pacienti z lázní propouštěni bez dostatečného zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se zejména o léčbu nemocí oběhové soustavy, dýchacího a pohybového ústrojí, duševních poruch, kožních nebo gynekologických onemocnění. Dále je rozšířena možnost prodloužení opakovaných léčebných pobytů, a to zejména u dětí, u nichž je stávající vyhláškou tato možnost omezena. Zároveň bylo přihlédnuto ke specifickým potřebám jednotlivých skupin pacientů, a tak je například nově navrženo, aby lidé trpící Parkinsonovou chorobou, u nichž je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti, kteří dosud jezdili do lázní na komplexní pobyt pouze jednou za život, mohli na tento pobyt jezdit opakovaně alespoň jednou za dva roky. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu, aby s posuzovaným vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení.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 Děkuji vám za pozornost.
Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
To bylo způsobeno několika faktory. Určitě to byly faktory medicínské, protože se používají nové metody léčby, kdy v některých případech lázně už nebyly voleny jako jediná možnost léčby.
Odstavec 3 a 4 se v tomto nepoužije. To znamená, dojde k trvalému vyřazení tohoto vozidla z registru. Místně příslušné registrační pracoviště zapíše zánik vozidla do centrálního registru automaticky, to znamená, že žádný občan nebude muset místo centrálního registru navštěvovat a tam se domáhat takovéhoto zápisu. Takže tyto zápisy poběží automaticky. Jeden rok.
Ptám se paní poslankyně.
Děkuji.
Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Dovoluji si ji stáhnout, protože to je moje interpelace na nepřítomného pana ministra financí. Sedmou interpelací je interpelace paní poslankyně Marie Pěnčíkové na nepřítomného ministra školství Marcela Chládka ve věci nových studijních oborů na vysokých školách. Děkuji paní poslankyni.
Vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové, náš právní řád stejně tak jako právní řád Evropské unie, které jsme členem, nepřipouští žádnou formu diskriminace. Proto se ptám, pane ministře, jaké kroky jste podnikl nebo hodláte podniknout v případě diskriminace romského fotbalového klubu Roma junior na Děčínsku. V neděli odjíždí naše parlamentní delegace opět do Rady Evropy do Štrasburku a určitě se nevyhneme různým nepříjemným otázkám, takže bych ráda věděla, co můžeme vyřídit v Radě Evropy od našeho ministra pro lidská práva v této věci.
Děkuji paní poslankyni. Taktéž jí bude odpovězeno písemně. Devátou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera na taktéž nepřítomného ministra zemědělství Mariana Jurečku.
Děkuji za slovo. Státní podnik tak neefektivně vynaložil milionové finanční prostředky za nesmyslné výběrové řízení na čtyři odborné funkce vrcholového managementu Lesů České republiky, konkrétně jde o pracovní pozici ekonomického ředitele, výrobně technického ředitele, správního ředitele a obchodního ředitele. Předmětem této zakázky byl pouze hromadný písemný test všech uchazečů o místo v prostorách státního podniku v rozsahu tři hodiny a následně pohovor generálního ředitele Lesů České republiky s vybranými účastníky. To vše za necelé dva miliony korun. Vzhledem k tomu, že státní podnik má svůj personální útvar, tak se celá tato předražená zakázka jeví jako naprosto zbytečné plýtvání finančními prostředky státního podniku. A protože zde nejste přítomný, tak vám ještě připomenu, koho jste tedy obsadil do top managementu Lesů České republiky. Vy jste, pane ministře, Lesy České republiky věnoval lidem, kteří z Lesů České republiky vyváděli ohromné prostředky prostřednictvím nevýhodných zakázek.
Děkuji panu poslanci. Desátou interpelaci položí paní poslankyně Anna Putnová na taktéž nepřítomného ministra školství Marcela Chládka.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený nepřítomný pane ministře Chládku, je mi líto, že vám nemohu položit osobně otázku. Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby provedlo revizi hygienických parametrů pro mateřské školky, aby se zlepšila využitelnost této infrastruktury. Je to více než čtvrt roku. Zajímá mě, pane ministře Chládku, jaké kroky jste v této věci podnikl.
Takže se přidám k těm, kteří si váží skutečnosti, že tady sedíte, pane ministře, a odpovídáte na dotazy.
Tento argument nicméně již v roce 2012 odmítl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. "Léta koluje po celé republice politiky s velmi velikou oblibou opakovaná teze," cituji jeho slova, "že my jsme nařídili, aby církevní restituce proběhly v té podobě, ve které byly přijaty v Poslanecké sněmovně. To není pravda." A pokud jde o rozhodnutí Ústavního soudu z června loňského roku, ten rozhodoval o tom, jestli zákonem o církevních restitucích byla, či nebyla porušena Ústava. Plénum Ústavního soudu dospělo k závěru, že je nezbytné v tomto ustanovení zrušit slovo spravedlivé, neboť v kontextu celé věci není zřejmé, jaká výše náhrady by byla považována za spravedlivou. Ano, ve zdravých společnostech je minulost jako víceméně uklizený dům, z něhož se dá dívat do budoucnosti, i když může mít svá velmi temná místa. U nás zůstává minulost bohužel bažinou, která do sebe stahuje nejen budoucnost, ale opakovaně proměňuje i přítomnost. Dovolte závěrem stručnou interpretaci duchovního odkazu Petra Chelčického, o kterém slavný romanopisec 19. století Lev Nikolajevič Tolstoj napsal: "Bylo to bezmála před pěti sty lety, žil v Čechách dobrý a moudrý člověk Chelčický a pronikl tento Chelčický do Kristova učení, jak je zapsáno v evangeliu. Pochopil, že učení, kterému učili papežové a jejich biskupové a kněží, není správné, že učením Kristovým není klanět se obrazům, sloužit mše, uctívat papeže, biskupy a kněžstvo a plnit jejich rozkazy, nýbrž, jak stojí psáno v písmě, láska k Bohu a bližnímu, láska ke všem a nad nikoho se nevyvyšovat, snášet příkoří a nic pro sebe nechtít, nýbrž sloužit všem. A našli se takoví lidé," končí Tolstoj, "kteří přijímali toto jeho učení a začali podle něho žít." Ne, dámy a pánové, církve a církevní instituce nemají suplovat stát, nýbrž být k dispozici těm, co jejich specifické služby cíleně vyhledávají. I to je důvod, proč navrhuji k odpovědi premiéra Sobotky na svoji písemnou interpelaci nesouhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslava Grebeníčkovi. Pan premiér tady není, aby mohl reagovat, tak se ptám, kdo se jiný hlásí do rozpravy. Pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom říct, že KDU-ČSL tady nebyla v době, kdy se rozhodovalo o církevních restitucích, takže nemohu posoudit ty jeho výtky k tomu procesu, řekněme, vyrovnání s církvemi, ale on zapomněl na tři důležité věci. Ta první věc, to je princip spravedlnosti a princip navrácení toho, co bylo ukradeno nebo zabaveno. Čili to je první věc. Čili to není jednostranný akt vrácení majetku a nějaká finanční náhrada, ale je to také umenšení nákladů, které stát s církvemi má, až k tomu, že se církev bude financovat sama, a že tedy dojde k naprosté odluce státu a církve.
A bohužel je symbolické, že v době, kdy ho začínáme projednávat, tak pan premiér, který by to měl slyšet od této Sněmovny nejvíc, tady v tuto chvíli není.
A já bych na jeden takový příklad, už jsem to některým kolegům říkal, upozornil. Bylo to nedomyšlené. Ještě nejsou analýzy, ale tušíte, kolik ten člověk způsobil škody? Ke kolegovi Urbanovi. Já bych upozornil, že teď jsme se dostali do podobného modelového příkladu. A úplně poslední záležitost.
Pan poslanec Podivínský.
A už vůbec ne citově.
Děkuji panu poslanci Podivínskému. Teď pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Pfléger, po něm pan poslanec Vojtěch Filip. Děkuji panu poslanci Birkemu.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na jednu podstatnou věc, která tady sice byla řečena několikrát, ale nikdo to nezdůraznil. Čili doporučuji to, co říkal pan kolega Birke, pošlete to do výborů, projednáme to ve výborech, uděláme k tomu připomínky, pozměňováky a bude se stavět.
Děkuji panu poslanci Pflégerovi. Poslední faktická poznámka pan poslanec Vojtěch Filip.
Děkuji. A navrhuji, aby do té doby, i do toho semináře na Ministerstvu pro životní prostředí připravili komplexní pozměňovací návrh, o kterém se bude moci jednat!
Já tak učiním bez rozpravy. Je to procedurální návrh. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Chápu ale na druhé straně, že se nikdy nebudou ztotožňovat indikační seznamy v následujících letech.
Děkuji. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Štětina a po něm pan poslanec Skalický.
Za hnutí Úsvit mohu říci, že tento zákon samozřejmě podpoříme.
Nyní je přihlášen do rozpravy pan poslanec Skalický. Mám zde jednu faktickou poznámku od pana poslance Hovorky. Máte slovo. Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí do rozpravy, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce vzít závěrečné slovo pan navrhovatel, případně paní zpravodajka.
Děkuji.
Není tomu tak. Já zde registruji jeden návrh a to je zkrácení projednávání na 30 dnů. Předpokládám, že to je stejný návrh, paní zpravodajko. Pochopil jsem to dobře, že se jedná o stejný návrh, jako zde dal pan poslanec Vyzula? V tom případě dám nejdříve hlasovat o tomto návrhu. Je to hlasování číslo 228, přítomných poslanců je 88, pro tento návrh bylo 88 poslanců, návrh byl přijat, lhůta byla zkrácena na 30 dnů. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento předložený návrh byl dán k projednání výboru pro zdravotnictví, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Tím končím projednání tohoto bodu a my se zde vyměníme v řízení schůze s kolegou Gazdíkem.
Dobrý večer, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych měl návrh. Chtěl bych jednat, meritorně a procedurálně hlasovat dneska i po 19., případně 21. hodině.
Ten proces běží už dávno a Evropská unie, nedělejte si iluze, že výměnou evropských komisařů nebo evropských poslanců se tam něco stane. Tam jsou zabetonované úřední procesy, kde postupují úředníci krok za krokem a vedou to prostě dál samospádem. A my se bohužel musíme, protože ty dopady jsou závažné, jak negativní v té podobě evropských dotací, tak v negativní podobě, jak to dopadne na výstavbu v České republice, ale my se tím musíme zabývat.
Děkuji panu poslanci Pilnému.
Dobrý večer. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já myslím, že je potřeba tu situaci pojmenovat. My se ani tak nebojíme Evropské komise, jako se bojíme občanských sdružení. Tak nechme Evropskou komisi a pojďme si tady vydebatovat, jestli chceme, nebo nechceme veřejnost nechat mluvit do vážných liniových a dalších staveb. Jestli to náhodou nesouvisí s těmi emisemi a se všemi těmito jevy. Proč tento kraj je mezi třemi nejhoršími v kriminalitě. Jestli to nesouvisí s tím životním prostředím. Samozřejmě to, co vaším prostřednictvím říkal pan exhejtman Zahradník. Takže zrušíme občanskou společnost, zbavíme ji vlivu, osekneme, nebo se naučíme vést dialog způsobem, který odpovídá evropskému standardu. Tady má smysl debatovat o tom evropském prostředí.
Pan poslanec Gabal předvedl klasický politický neférový útok. Protestuje proti něčemu, co jsem neřekl.